I když jsme teď v několika vládách zažili, že to byl problém, protože byli extrémně silní ministři financí. A myslím si, že i nad tímhle by bylo potřeba se před přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí ještě zamyslet.
Výborně.
Ale nic takového se nestalo. A pustit to v této podobě není možné, protože to bude nefunkční. Jestli chceme, aby vešla v účinnost věc, která bude nefunkční, protože není možné to vůbec připravit, tak samozřejmě to udělat můžeme.

A při hlasování v Senátu ze 71 hlasujících 60 senátorů hlasovalo pro zamítnutí toho zákona. Ze 14 hlasujících za KDU-ČSL bylo 13 pro.

Jestli je to možné napravit, tak za garanční výbor pan poslanec Koníček. Nemá zájem vystoupit. Dále je to pan poslanec Laudát za rozpočtový výbor. Toho také nevidím. A poté bych dal prostor faktické poznámce pana ministra. Ptám se, jestli to platí.
Opravdu je to jenom faktická poznámka a opravdu nechci zdražovat. Jen pár připomínek. Nechci podceňovat expertizu pana senátora, ale na druhou stranu se tím zabývaly desítky lidí, kteří řešili desítky připomínek. K té administrativní zátěži. Je potřeba tu netransparentnost, zastaralost toho zákona nadále udržovat.
Paní poslankyně Zelienková, poté pan předseda Stanjura.
Ministerstvo financí předložilo zákon, který vůbec neřeší problém nekoordinovaných auditorů a kontrol, které zatěžují příjemce dotace i obce. Důvodová zpráva k zákonu slibuje zjednodušení kontrol, ale při bližším porovnání vůbec žádná oproti současnému stavu nezmizí. Počet kontrol je pořád stejný. Další nepravdivou informací ze strany předkladatele je, že se zákonem bude transponovat evropská směrnice o rozpočtových rámcích. I toto je nepravda. Tato směrnice požaduje nezávislý audit NKÚ. A toto tam v tom zákoně vůbec neřeší. Směrnice také požaduje vnitřní kontrolní systém, který máme už od vstupu do Evropské unie. Bez něho bychom do Evropské unie vůbec nemohli vstoupit. Takže ani tento požadavek zákon neřeší. I proto budu hlasovat pro zamítnutí tohoto zákona.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan senátor Vystrčil.
Hezké odpoledne. Pan ministr financí se s názory, fakty, argumenty pana senátora nijak nevypořádal, kromě toho, že nám řekl: pracovalo na tom mnoho lidí. Pan ministr Pilný ještě jako poslanec velmi často od tohoto místa volal po tom, abychom nepřijímali zbytečné zákony, které přinášejí další byrokracii. Bohužel, v tomto případě, pane ministře, si vás to ministerstvo osedlalo. Zkuste mi říct, úplně vážně, mně, panu senátorovi, nám ostatním, jak to bude od 1. ledna 2018 fungovat. Zkuste to říct těm starostům, že mají možná, když to vyjde v půlce září, do konce září, změnit systém interního auditu. Vůbec to není implementace té směrnice. Jenže důvodová zpráva je taková pohádka pro ty, kteří nečtou paragrafy. V čem je zjednodušení systému, jak tvrdí důvodová zpráva? V ničem. Opak je pravdou. V ničem. Bohužel jste jim naběhl a tady jste řekl: pane senátore, nevím, jak jste na to přišel, ale tolik lidí na tom pracovalo, tak poctivě, v tom připomínkovém řízení, tři výbory, jeden výbor. Senát jako komora Parlamentu to poměrně jednoznačně odmítl. Místo abychom slyšeli argumenty, které by vyvracely názor Senátu, tak jenom slyšíme opakovaně: vždyť už na tom bylo tolik práce. Takže mnohem lepší bude, když zůstane platit stávající zákon, který potřebuje opravit a změnit, to já s tím souhlasím. Ale ne takhle, úplně špatně. Ale tady máte další důkaz, že se smějeme oprávněně, když slibujete snížení byrokracie.
Nyní s faktickou poznámkou pan senátor, poté pan poslanec Martin Novotný.
Děkuji. Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já tady musím důrazně, protože to zaznívá opakovaně, vystoupit proti jedné věci a tou je mlžení Ministerstva financí, které začíná větou: Přece je jasné, že se musí dodržovat zákony. To je přece nesmysl, to psát do nějakého zákona.

A to je ta podmínka. A to je to, kam mířím, že to rozhodnutí nemusí být vždycky úplně správné. Co jsem chtěl zmínit. Ale příklad. Odpověď byla jednoduchá: Zase, někdo to dodržovat bude, někdo to dodržovat nebude. Kde bude potom ten výsledný efekt? Vůbec to není vymahatelné. To jsou ty naše náklady. Já jsem pro ochranu životního prostředí a hlavně v žádném případě nebudu rozporovat cíle Pařížské dohody. Zvažte velmi dobře, jak se k tomu postavíte. Já ještě budu poslouchat argumenty dalších a rozhodneme hlasováním.
Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Pan poslanec Foldyna rezignoval na svou přihlášku a tím pádem mám přihlášky všechny vyčerpané. Prosím, je zájem u pana ministra. A u zpravodajů potom?
Bavili jsme se opakovaně. Žádné další náklady z Pařížské dohody nad rámec toho, co nás váže v rámci Evropské unie, prostě nevyplývají kromě toho, co tady zaznělo, že se budeme velmi pravděpodobně až jistě podílet nějakým naším poplatkem, členským, tak jako v Kjótském protokolu, někde kolem těch 38 tisíc. Je to dohoda, která v tomto charakteru má deklaratorní charakter. Ano, jsou tady klimatologové, teď třeba pan Pretel, kterého si velmi vážím. Jinak jsou ale tisíce klimatologů, kteří mají jiný názor. Takže vážené kolegyně, vážení kolegové, už úplně závěrem. Já plně respektuji, že jsou tady jiné světonázory na to, co způsobuje třeba klimatickou změnu a zda je vůbec způsobena. Ale většinový názor zhruba 90 možná 95 % akademií věd celého světa říká, že klimatická změna skutečně probíhá a že se na ní významně podílí člověk. Prosím, připojme se k těmto státům. A úplně na závěr poznámku. Já věřím, že ten pokus vyjde. Děkuji vám, že se vyslovíte pro ratifikaci této dohody.
Ptám se pana poslance Zemka, jestli má zájem. Není tomu tak. Není tomu tak. Prohlašuji hlasování číslo 23 za zmatečné.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, pane ministře, zahajuji 60. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 60. schůze dne 24. srpna a pozvánka vám byla rozeslána v pátek dne 25. srpna. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Václava Klučku. Pokud tomu tak není, tak budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tím, aby ověřovateli byli paní poslankyně Hnyková a pan poslanec Klučka. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme ověřovateli 60. schůze určili paní poslankyni Hnykovou a pana poslance Klučku. Chtěl bych vás informovat, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci a členové vlády: Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 60. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Pan předseda se vzdává svého přednostního práva.
Dne 18. května 2017 schválil Evropský parlament rezoluce s výše uvedenými názvy. Bohužel se na schválení těchto rezolucí podíleli také europoslanci z České republiky. Především je třeba podtrhnout, že obě rezoluce tvoří jeden politický celek se zásadním dopadem na Českou republiku. TOP 09 a Polčák - STAN - hnutí Starostové. A jak jsem již uvedl, obě revoluce představují jeden politický celek ohrožující zájmy České republiky. Pokud někdo nyní křičí "Já nic, já hlasoval jen pro jednu!", je alibista nebo politický analfabet. Dnes je nutné, aby Poslanecká sněmovna jasně odmítla tyto rezoluce a přihlásila se k suverénním zájmům České republiky. Proto vás žádám o zařazení tohoto mimořádného bodu na program schůze Sněmovny. Musíme jasně říct, že základním zájmem České republiky je podpora zákonné vlády Sýrie, se kterou udržuje naše země diplomatické styky. Tato vláda už kontroluje většinu území Sýrie, a pokud máme poskytovat pomoc, může být řešena na místě. Není žádný důvod sem lákat migranty ze Sýrie. Ti, co ze Sýrie nyní prchají, jsou v prvé řadě poražení islamisté představující významné bezpečnostní riziko. Především ale musíme říct, že hrozby sankcemi za nepřijímání migrantů jsou hrubým útokem na suverenitu naší země. Pevně věřím, že lidé v této zemi už mají mlčení dost a vyjádří to ve volbách. Chci vás všechny požádat o podporu zařazení tohoto bodu a v rámci projednání o přijetí jasného stanoviska hájícího zájmy naší země proti zvůli Evropské unie. A vy, poslanci jiných stran, nám tento návrh neustále zamítáte, protože nechcete demokracii, ale vyhovuje vám diktát Bruselu.
Ano, pane poslanče, a můžete pokračovat rovnou dalšími dvěma přihláškami, pokud není námitek od pana poslance Kováčika.
Vážený pane předsedo, já si myslím, že je to skandální, jak tady řídíte tu schůzi, protože vy schválně necháváte hlučet Poslaneckou sněmovnu, aby mě nebylo slyšet. Tak. Koukám do programu schůze Sněmovny a k mému nemilému překvapení tento zákon vládní koalice opět vyřadila z programu.
Ale rozhodně to nemůže předepisovat zaměstnavatelům, a dokonce z nich dělat téměř gaunery za to, že takzvaně neplatí slušnou mzdu. Tyhle konsekvence mi byly zcela zřejmé, když jsem na zasedání vlády tu minimální mzdu odmítl.
Není tomu tak. Kdo je proti?
Hodně štěstí.
Končím tento bod a otevírám bod Prosím, pane premiére, máte slovo.
Děkuji. Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych se vyjádřil ve prospěch senátního návrhu, který nám byl postoupen sem do Poslanecké sněmovny. Proto budu velmi rád, pokud se nám ještě v rámci tohoto volebního období podaří tento závazek vlády naplnit.
V tom případě otevírám rozpravu a prosím, aby jako první vystoupil pan senátor Bublan.
Samozřejmě bych také byl velmi rád, kdyby ten zákon prošel. Vojenské zpravodajství nemá být omezeno výhradně na obranu ve vojenském smyslu, ale má spolupůsobit i v širším smyslu pro bezpečnost státu.
Také děkuji. Prosím pana ministra obrany a potom se hlásí pan poslanec Korte.
Děkuji, pane předsedo.
A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve Sněmovně i náš návrh na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů a také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Zamítli jste také naše návrhy, kterými jsme řešili současný neadekvátní stav kolem exekucí a lichvy. Zamítli jste také náš návrh, aby podnikatelé a živnostníci odváděli DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Zamítli jste také náš návrh, aby bylo vyplácení sociálních dávek na děti, konkrétně například porodného, podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete, a pak se na to samozřejmě vykašlete. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. Důchodcům po dražení zbývá dokonce ještě méně, tedy de facto nic. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí a lichvu, nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí, a místo toho podporujete nepřizpůsobivé občany, kteří jsou práceschopní, ale dlouhodobě nepracují. Zásadně jste zbyrokratizovali podnikání. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Je to pořád dokola. Žádám o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.
Na dnešek po pevně zařazených bodech.
V současnosti je totiž v České republice trestné jen takové hnutí, nikoliv však ideologie. Všichni jsme otřeseni tím, jak se v celé Evropě šíří vraždění ve jménu islámu. Je to jen špička ledovce, protože tu je také každodenní násilí, šikana žen a kriminalita spojená s vyznáváním a propagováním této ideologie, která nezná rovnost pohlaví, rovnost náboženství, občanskou rovnost, ani lidská práva, ani demokracii. My v SPD samozřejmě takové myšlenky, které prezentuje islám, odmítáme. Terorismus je jen metoda boje, boje za nějakou ideologii. Pokud dovolíme, aby ideologie hlásala, že neexistují žádná práva, ale jen povinnosti k Alláhovi, pak s lidmi infikovanými takovou propagandou nikdy nedosáhnete míru a souladu s demokracií. Nejde o plané varování. Přední islamisté letos prezentovali falešnou tvář islámu dokonce i na půdě Karlovy univerzity. Tato ideologie zničila civilizaci Řecka v Malé Asii a starobylou civilizaci v Egyptě. Římskou civilizaci nezničili Germáni, ale opět islámská okupace Středomoří vedla k pádu největšího impéria těch dob. K dobytí Evropy muslimy se otevřeně hlásí i spojenec české vlády, turecký prezident. Islám je ideologie války. Islámskou ideologii nelze srovnávat s křesťanstvím nebo jinými náboženstvími. Zatímco Ježíš hlásal sekulární stát a nenásilí, tak korán a sunni jednoznačně přikazují boj všemi prostředky za vítězství islámu na celé planetě a hlásají, že tento boj je nekonečný. Dámy a pánové, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého, a svoboda islámu končí v momentě, kdy začne popírat svobodu naši a naše práva. Prosím také po pevně zařazených bodech dnes.
Já teď nebudu hodnotit existenci Senátu jako ústavní instituce, ale budu hodnotit to, že KSČM a její poslanecký klub si od počátku existence Ústavy České republiky uvědomují, že jsou instituty, které obsahuje Ústava a které je třeba naplnit. Jsou to ony prvky přímé demokracie, které ústavodárce zamýšlel použít pro doplnění nebo vypíchnutí důležitých věcí k demokracii parlamentní, čili zastupitelské. Nejde jen o některé konkrétní záležitosti, například referendum o našem vstupu do NATO, které nebylo přijato navzdory tomu, že jsme je navrhovali, nebo další jednotlivá konkrétní tematická referenda, ale o to, aby Ústava byla naplněna i v onom zásadním prvku přímé demokracie, kterým obecné referendum je. Druhým mým návrhem je návrh, který zde také nepřednáším poprvé.
Zákaz státní lesní pozemky zcizit však dosud v právním řádu obsažen není. Obsahem předloženého návrhu je tedy výslovný zákaz zcizovat státní lesy. Návrh zákona proto vymezuje výjimky ze zákazu zcizovat státní lesy. Pouze v těchto případech tedy bude nadále možné státní lesy zcizovat, ovšem pouze s předchozím souhlasem Ministerstva zemědělství.
Zákon samozřejmě přináší to, co tady pan ministr říkal, že by měl zamezit zcizování státních lesů, které by neměly přecházet volně do rukou jiných, soukromých, s výjimkou těch, které tady byly uvedeny.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první s přednostním právem přihlásil pan předseda Stanjura. Eviduji vaše veto. Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo jiný garanční výbor? Není tomu tak. Zahajuji hlasování. Návrh jsme přikázali zemědělskému výboru jako garančnímu. Pan poslanec Benda. Návrh nebyl přijat. Končím prvé čtení tohoto návrhu zákona. Prosím, aby se slova ujal místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec.
Myslím, že jsme se tím bodem zabývali tolikrát, že bych nechtěl samozřejmě zdržovat případnou debatu. Tím pokusem je právě Pařížská dohoda. Já bych o to velmi poprosil.
Děkuji panu ministrovi.
Děkuji za slovo.
Na výboru pro sociální politiku byla původně vzácná shoda napříč politickým spektrem. Věřím, že nebudu považován za asociálního poslance. Podporuji solidaritu, ale ne zneužívání či umělé využívání různých státních dávek a podpor. Není neznámou ani karusel při zaměstnávání osob zdravotně postižených, kdy za jeden měsíc čerpaly příspěvek státu na jednoho člověka dvě firmy, které se uprostřed měsíce jako zaměstnavatel vystřídaly. Ale to není hlavní předmět mého vystoupení. Každý chceme být zdravý, ale nikdo neví, kdo z nás či někdo z naší rodiny může být takto postižen.